Takže za mě je to opravdu zneužívání legislativního stavu nouze a domnívám se, že by měla být dána možnost diskutovat našim koaličním kolegům o tomto bodu již dnes. Takže pokud vám vadí to, že existují důchodci a způsobují hospodářskou škodu tím, že berou důchody, tak fakt ne. Jestliže se mnou nesouhlasíte, schvalte bod a můžeme diskutovat, já se na to těším. Proč jsem taková ostrá? Právě proto, že bych s vámi chtěla o tom diskutovat. Mimochodem - jako první bod dnešního jednání.
Ano, paní poslankyně, zaznamenala jsem váš návrh. Nyní vystoupí paní poslankyně Maříková a připraví se paní poslankyně Šafránková.
A vy jste si toho byli velmi vědomi.
Prosím, pane předsedo.
Protože nemáme schválený program schůze, to je poměrně jednoduché.
Paní předsedkyně, určitě se poraďte, ale je to procedurální návrh - když tak opřete to o konkrétní ustanovení jednacího řádu, proč to nejde. A jestli ne, tak mi to opřete o konkrétní paragraf. Pořád se učíme, pořád se někam vyvíjíme. Vy jste nás dostali do situací, které se tady nikdy neřešily, které jste tady nikdy neřešili, tak pojďme je nějakým způsobem vyřešit.
Nemůžeme si vymýšlet body jako libovolné procedurální body, že navrhneme zrušení toho či onoho v průběhu projednávání schůze, to se na mě nezlobte, a už vůbec ne v průběhu projednávání programu.
Děkuji za slovo. My se v tuto chvíli ale ještě nedostali ani k tomu, abychom měli prohlasován pořad schůze, a ještě je tam tolik přihlášených, že se k tomu jen tak nedostaneme, takže nepovažuji tento návrh za hlasovatelný.
Ale já se domnívám, že my nemáme na pořadu toto jednání a nemáme to na pořadu a v návrhu programu.
To není ta situace, která je teď. No, já vám řeknu takto. Samozřejmě, mohla bych teď dát námitku proti řízení, že se nehlasovalo, a podobně - jsem také vstřícnost sama, jak říká pan předseda Benda, pojďme si to říct. Ale já chci upozornit ještě na jednu věc. Vůbec nemáte naplněné podmínky na tu krádež za bílého dne, kterou chcete udělat vůči důchodcům.
Já tedy navrhuji, abychom schůzi přerušili na pět minut, to znamená do 15.51, abychom se poradili s legislativou, a prosím předsedy klubů, aby přišli ke mně.
Já vám děkuji, v krátkém sledu podruhé, za to slovo úvodní. Obsahem první části tohoto návrhu je změna živnostenského zákona, respektive jeho příloha, vzhledem k novému vymezení živností v oblasti veřejných dražeb. Jak již bylo řečeno, pro veřejné dražby na návrh vlastníka budou nově platit jednodušší a méně administrativně náročná pravidla. Z tohoto důvodu se provádění těchto dražeb navrhuje přesunout z dosavadního režimu koncese do mírnějšího režimu vázané živnosti pod názvem Provádění veřejných dražeb s výjimkou dražeb nucených. Nucené dražby i nadále zůstanou v nejpřísnějším režimu koncese. Kromě toho bude zrušena současná živnost provádění dobrovolných dražeb u movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách, která vzhledem k zmíněnému uvolnění pravidel pozbude praktického smyslu. Další části návrhu obsahují drobné změny daňových předpisů, které jsou potřeba z důvodu nového pojetí veřejné dražby jako zvláštního způsobu uzavření smlouvy. Ve vztahu k veřejným dražbám cenných papírů se navrhuje novelizace ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Toliko úvodem.
Děkuji, pane ministře. Poprosím opětovně paní poslankyni Ožanovou jako zpravodajku pro prvé čtení. Paní poslankyně, prosím, máte slovo.
Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ministerstvo pro místní rozvoj předložilo návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách. Úprava živnostenského zákona je nezbytná s ohledem na změnu pojetí, větší liberalizaci veřejných dražeb na návrh vlastníka, pro které nově platí jednodušší a méně administrativně náročná pravidla. Novela tedy znamená úpravu již existujících živností. V rámci koncesované živnosti zůstanou ponechány pouze nucené dražby. Ostatní veřejné dražby budou nově v režimu živnosti vázané jak dražby věci movitých, tak věci nemovitých. Oproti předchozímu stavu tedy dojde ke zmírnění požadavků, kdy se výrazná část podnikatelů přesune z režimu koncese do méně přísného režimu vázané živnosti. Tato změna především upravuje vznik uskutečnitelného daňového plnění. Posledním zákonem, který se mění, je zákon o katastru nemovitostí. Návrh zákona nepředstavuje žádné dodatečné finanční dopady na státní rozpočet ani ostatní veřejné rozpočty. Děkuji za pozornost.
Otevírám obecnou rozpravu k tomuto bodu, do které se zatím nikdo nehlásí. Dívám se do sálu, není zájem, končím tedy obecnou rozpravu. Předpokládám, že zájem o závěrečná slova ze strany předkladatele ani zpravodaje není. Budeme se tedy nyní zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Přistoupíme tedy k hlasování. Hlasování číslo 46, bylo přihlášeno 148 poslanců, pro hlasovalo 116, proti nebyl nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavně-právnímu výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Budeme pokračovat ve schváleném programu schůze, dalším bodem je Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zemědělství Zdeněk Nekula.
Děkuji, vážený pane předsedající.
Tak a teď bych vám ukázala ty seniory. Tak pojďme ho zařadit hned jako první bod, schvalme ho a zmrazme si tedy platy politiků. Proč už dávno tento návrh zákona, který předložil Andrej Babiš, nebyl v této Poslanecké sněmovně projednán a proč nebyl schválen? Takže já v tuto chvíli, paní místopředsedkyně, dávám návrh na předřazení bodu číslo 49, což je sněmovní tisk 54, a to je návrh poslance Andreje Babiše na zmrazení platů politiků. To je první bod. Vy zastáváte názor, že by to mělo být prostřednictvím bodu, proto si dovolím tento bod zařadit s názvem Stav legislativní nouze.
Abychom si to ujasnili, paní poslankyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, máme zde procedurální návrh, který je podle mého názoru nehlasovatelný, protože procedurální návrhy můžou dávat pouze ti, kteří mají přednostní právo. Prosím, paní předsedkyně.
Já vím, že tady máme dneska takové trošku školení a edukační okénka na téma výklad jednacího řádu.
Nenacházíme se v rozpravě, to za prvé. Pouze poslanci s přednostním právem mohou navrhovat jiné návrhy.
Děkuji svému ctěnému kolegovi Markovi Bendovi, předsedovi klubu ODS. Jádrem sporu bylo to, zda moje ctěná kolegyně může vznést procedurální návrh? A na to jsem odpověď nedostala. Můj ctěný kolega Marek Benda říká: Už jsme tady o tom hlasovali, jednou Sněmovna řekla, že je to nehlasovatelné. Já tedy svým jednoduchým právním vědomím si myslím, že procesní návrhy jsou opakovatelné a opakovaně hlasovatelné. Teď jste nás poučili, že nemůžeme hlasovat o zrušení stavu legislativní nouze, a o prodloužení času můžeme hlasovat, když není schválený program? Prosím, zda by to bylo možné umožnit, jinak musím vzít pauzu a musíme se jít poradit, protože za mě není schválený program. Takže já dávám zase námitku proti postupu předsedající. Chápu to dobře? Takže já dávám námitku proti vašemu postupu.
Můžeme dávat námitky proti postupu předsedajícího, ale nemůžeme dávat námitky proti rozhodnutí Sněmovny. Mimochodem, stalo se to v minulosti.
Nyní je přihlášena paní poslankyně Věra Adámková a připraví se paní poslankyně Ožanová. Paní poslankyně, máte slovo. Omlouvám se, paní poslankyně. Kolegové, kolegyně, pane ministře, prosím o klid. Ano, jistě. Kolegové to budou respektovat a utiší se.
Je to úplný nesmysl a já mám trochu obavu, že vy sám víte, že říkáte nesmysly. A potom je otázkou, proč je tady vypouštíte do veřejného éteru. Dovolte mi, abych vám odpověděl, proč jsme tento zákon předřadili. Odpověděl jste si, prostřednictvím paní místopředsedkyně, sám - protože zpřísňuje tresty za převaděčství a protože potřebujeme tresty za převaděčství zpřísnit co nejrychleji. My ten zákon chceme mít co nejdříve v Senátu, co nejdříve podepsaný panem prezidentem, právě proto, aby převaděči měli i v České republice třeba tak přísné tresty, jako mají na Slovensku nebo v Maďarsku. Je to v bytostném zájmu toho, abychom předešli preventivně další migrační vlně. Tady si myslím, že jsme dokonce zcela výjimečně i v ideovém souladu s tím, co vy opakovaně prezentujete na bezpečnostním výboru. Já jsem se domníval, že proto naopak u vás maximální podporu najdeme. Abychom mohli zpřísnit tresty za převaděčství, potřebujeme k tomu logicky nějaký legislativní nosič - myslím, že jsme poslanci stejnou dobu - a tenhle je k tomu absolutně příhodný, protože se to tematicky skutečně toho všeho týká. Ale ty třetí země v případě legální migrace, opakuju, legální migrace, si určujeme my - dlouhodobě. Dělala to minulá vláda, dělá to tahle vláda. My si určujeme počty lidí z jednotlivých zemí v rámci daných přesných kvót, které na naše území v rámci legální pracovní migrace chceme - ne aby znesnadňovaly život českým lidem, ale aby naopak pomáhaly v takových profesích a těm segmentům průmyslu, které se prostě bez pracovní síly z ciziny neobejdou. Rozlišujme v naší diskusi - a vy to víte, prostě to víte a nerozlišujete úmyslně - mezi legální pracovní migrací, která je dlouhodobě precizně organizována českým státem nezávisle na tom, jaká vláda tady je. Je to velmi kvalitní výkon Ministerstva vnitra, Ministerstva zahraničních věcí a tohle prostě funguje. Toho se ten zákon týká a znovu opakuju, vy to víte. Naopak se usnadňuje zánik azylu, ne vznik, ale zánik azylu, takže tady jsem ideovou podporu od vaší strany zrovna také nějak tak instinktivně předpokládal. Dál: usnadnění vstupu. Já skutečně nevím, co tím úplně myslíte, protože jestli víte, co jsou modré karty, tak modré karty jsou záležitost vysoce kvalifikovaných a vysoce příjmových na trhu práce cizinců, třeba IT odborníků, akademiků, lékařů a podobně. Zase jenom vyvoláváte nervozitu. O té se vůbec nebavíme. Pokud, tak o zpřísnění trestů pro převaděče.
Další do obecné rozpravy je přihlášena paní poslankyně Mračková Vildumetzová.
Děkuji za slovo. A my jsme moc rádi, že to tady dneska na pořadu schůze je.
S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Koten. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Děkuji panu ministru vnitra, že mi tady některé věci dovysvětlil. Samozřejmě ty tresty za převaděčství, to je jeden z problémů, s kterým se tady potýkáme již delší dobu, a dá se říci, že pokud tady ty věci bude ten zákon řešit, tak je to samozřejmě v pořádku. Ale já ho jako takový z ničeho neznám, ani tedy nevím, jestli já jsem euroobčan. Takže to bych ještě na pana ministra měl jako dotaz, aby mi to trošičku dovysvětlil.
Další s faktickou poznámkou písemnou je přihlášen pan ministr Rakušan.
Sluší se poděkovat, vaším prostřednictvím bych poděkoval paní kolegyni Mračkové Vildumetzové za podporu tohoto návrhu, a jsem rád, že i shrnula debatu z bezpečnostního výboru.
Děkuji, paní poslankyně.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já i dnes opakovaně navrhuji předřadit na program této schůze dva návrhy na pomoc našim nejohroženějším skupinám obyvatel. A jsem zvědava, jak se k těmto návrhům na pomoc sociálně nejohroženějším skupinám obyvatel postavíte dnes vy, vládní poslanci. Prosím vás o podporu.
Děkuji, paní poslankyně. Nyní vystoupí pan poslanec Nacher a připraví se paní poslankyně Válková.
Teď to uvedu a budu i citovat některé věci. A to samé je automat tady, aby právě nedocházelo k tomu, k čemu vlastně dochází teď - je po volbách, najednou my ten automat začneme měnit tak, aby se ušetřily peníze ze státního rozpočtu. Ale já dokonce řeknu - fajn, tak ho změňte, ten automat, změnila se hospodářská situace, v pořádku.
Rád bych v této souvislosti připomenul, že již tady ve Sněmovně leží několik tisků, kterými byste mohli jako vláda našim podnikatelům přilepšit. Jedná se například o návrh na stejnou záruční dobu pro živnostníky jako občany nebo právo na zřízení bankovního účtu pro živnostníky a firmy, kteří mnohdy mají problém si účet založit, protože se bance nelíbí jejich předmět podnikání. K těmto návrhům už se vyjádřila dokonce i vláda a překvapivě ne ve všech případech zamítavě. Vždyť z toho pro ně nekoukaj žádný prachy! Chtěl bych prostě slyšet v tomto bodě spolu s dalšími statisíci živnostníků, jaká pravidla tady budou po nějakou dobu fungovat, jestli mají jistotu ve svém podnikání, jestli je za pochodu někdo neobere, jestli si někdo neřekne, že ti živnostníci mají moc a je potřeba jim ubrat. To chci slyšet. Není čas na signály. Tu všichni chtějí slyšet, jak to bude, aby si to stihli zapamatovat, než půjdou příště k volbám!
Děkuji. Takže jenom jestli to mohu zrekapitulovat, bod s názvem Situace živnostníků ve státě vedeném pětikoalicí, tak jak to bylo na přihlášce, a jako první po pevně zařazených bodech.
Přesně tak. Jako první bod po pevně zařazených.
Dobře, děkuji za upřesnění. A dále s přihláškou je přihlášena paní poslankyně Pastuchová. Paní poslankyně, prosím.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená skoro vládo - zbylá. Já nejdříve tedy řeknu název, který chci zařadit, a pak ho odůvodním, abych - i když si myslím, že moje kolegyně by mě nepřerušila. A zdůvodním proč, protože ono to souvisí i s těmi valorizacemi důchodů, ke kterým se určitě budeme vracet, a myslím si, že o tom dlouze, dlouze budeme diskutovat od úterního rána. Kdo bude další na řadě? My máme navržen zákon mého kolegy, vaším prostřednictvím, Aleše Juchelky, kdy navrhujeme zvýšení rodičovského příspěvku. Dočetla jsem se v médiích a byla jsem docela překvapena, i když jsem žena, ale mám dítě už dospělé, že se snad tady bude jednat o... Nebo bylo tam: odmítáme workoholismus. Ale mnoho matek i otců a rodin teď taky není doma, protože musí mít mnoho práce a musí se otáčet, aby to všechno zaplatili a zabezpečili tím svoji rodinu. Ale předložte nám tedy něco, aby se podpořily ty rodiny. Já zatím vidím pravý opak. Tak jim pomozte! Tak jim tedy pomozte a něco nám předložte! Ale vůbec se tady nehovoří při té valorizaci o seniorech, kteří jsou v domovech pro seniory. Ale to není podstatou tohoto bodu. Já si ty maily vytisknu, začerním si, kdo mi je posílal, ale můžu vám říct, že tohle, co děláte, a hlavně, jak to děláte, jakou silou a v legislativní nouzi, opírat se o to, tak můžu vám říct, že já bych se styděla!
Děkuju, pane poslanče. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy k tomuto bodu? Pokud tomu tak není, obecnou rozpravu končím. Ze strany navrhovatele ani zpravodaje není zájem. Budeme tedy nyní hlasovat o přikázání výborům. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalším výborům. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání? Nyní budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůt. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Konstatuji, že jsme zkrátili lhůty pro projednání ve výborech na 30 dní. Dalším bodem našeho programu je Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr dopravy Martin Kupka.
Pojďme velmi stručně představit ten zákon, jeho úpravu. První důležitý bod, zjednodušení bodového systému. Bodový systém se po svém zavedení skutečně osvědčil, platí dnes jako důležitý nástroj pro zvyšování bezpečnosti silničního provozu, a to, co přinášíme, je jeho zjednodušení, kdy přinášíme tři pásma. Spolu s tím měníme také výši pokut.
Tento přístup vlády k 2,7 milionům občanů, stejně jako způsob, jakým sestavuje státní rozpočet, je červenou linií, se kterou se jako opozice rozhodně nesmíříme. Nárok na mimořádnou valorizaci již vznikl a nyní jen běží lhůta, kdy k ní musí dojít. Tato lhůta končí v červnu. Tady už totiž nejde jen o seniory. Kdo další doplatí na neschopnost této vlády? Kdo jiný by měl dodržovat zákon, když už ani vláda ne? Ještě bych chtěla říct jednu věc. Já bych vás chtěla vyzvat, paní předsedkyně, prostřednictvím vás, abych byla přesně podle jednacího řádu, bych vás chtěla vyzvat, abyste prosím zdůvodnila této Poslanecké sněmovně, proč jste vyhlásila stav legislativní nouze. O co se opíráte? Je asi na 16 řádcích, pokud jsem dobře počítala. Rozhodně ty důvody tam nevidím. Takže prosím, já vás vyzývám, předstupte před nás, vaším prostřednictvím, vyzývám, a vysvětlete nám tyto důvody, ať je pochopíme.
Ale ještě vás poprosím, jestli byste specifikovala, na kdy to chcete zařadit, to jsem nezaznamenala.
Máte pravdu, paní předsedkyně, to bylo v zápalu boje. Takže samozřejmě toto je tak důležité, že to chci zařadit jako první bod dnešního jednacího dne.
A nyní bych to zdůvodnil. Je to samozřejmě hanebnost, proti které budeme tvrdě bojovat.